Takže první bod.
Prosím, kolegyně a kolegové, abyste se utišili. Bude tu načítáno usnesení, o kterém budeme za pár okamžiků hlasovat. Tak prosím, ať všichni víme, o čem budeme hlasovat.
Poslanecká sněmovna vyzývá ministra vnitra, aby předložil analýzu, na základě které byly vybrány jednotlivé pobočky k uzavření. - Chtěla bych podotknout, že toto usnesení schválil bezpečnostní výbor. Za druhé, Poslanecká sněmovna vyzývá ministra vnitra, aby odložil uzavření poboček České pošty minimálně o půl roku, až do doby, než dojde k dohodě s dotčenými městy a obcemi. - Chtěla bych podotknout, že toto usnesení také schválil bezpečnostní výbor. Poslední.
Nicméně ještě se ptám, jestli se někdo jiný hlásí do podrobné rozpravy.
Já mám ještě další návrh. Navrhuji klidně, aby to bylo jednodušší procedurálně, po diskusi s panem místopředsedou, že načteme ty body pod sebe. V jednom bodu se téměř shodujeme s paní kolegyní, u toho prvního se naopak neshodujeme. Bylo vidět z té diskuse, že máme jiný pohled na to, jakým způsobem má být naopak Pošta transformována. Bylo jasné z vyjádření pana ministra Rakušana, že si za svým jednáním stojí, stejně jako vláda přijala tyto změny. My jsme pouze změnili některé lingvistické části. Tedy zde se prakticky, paní kolegyně, shodujeme v tomto bodu.
Teď tomu nerozumím.
Ale asi jste mě neposlouchal. Takže ten návrh je úplně stejný. Dovolila bych si navrhnout, že o tomto bychom hlasovali jako poslední bod, zda s tím souhlasíte, protože já jsem navrhovala, že budeme hlasovat po bodech, takže je jedno, jestli to bude první, nebo poslední bod. To znamená, že by to byl osmý bod, jestli s tím takto souhlasíte. Stejně budeme hlasovat o jednotlivých bodech, ano? Dobře, poprosím pana místopředsedu.
Pokud tomu tak není, končím i podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova v tuto chvíli?
Vážený pane místopředsedo, já se tady nebudu, omlouvám se, s panem Lochmanem přít o tom, že budou dvě stejná usnesení. Toto jsem překopírovala a dala do toho usnesení.
Nesouhlasný postoj starostů já jako bývalý starosta opravdu chápu. Úkolem starosty z principu jeho funkce a postavení je dělat všechno pro to, aby komfort pro jeho obyvatele v nejrůznějším segmentu služeb nebyl jakkoliv omezen. Ale úkolem nás je přece to, abychom zajistili, že základní služby budou poskytovány v určité kvalitě a po celé zemi. Já si myslím, že ta čísla naopak ukazují, že práce managementu České pošty i v terénu má určitě svůj význam a jednání, která probíhají se starosty a primátory, mají racionalitu a mají samozřejmě i své výsledky. To je zcela jednoznačné. To, že zůstanou poštovní služby zachovány v tak vysokém počtu obcí naší země, že se k nim přidají další služby České pošty v následujících letech, za to jsem velmi rád. A já věřím, že tenhle cíl sledujeme všichni, ať jsme v opozici, nebo ve vládních lavicích. Sledujeme ten cíl, aby Česká pošta poskytovala moderní služby občanům České republiky. Vyjadřovali se k redukci pobočkové sítě, vyjadřovali se dokonce k tomu, že Česká pošta má prodávat svůj majetek a že redukce pobočkové sítě je absolutně nutná. Já to v té diskusi tady rád načtu, přečtu, abychom viděli, jak se vyvíjí změna názoru v letech. Nikoliv škrtání 300 poboček, ale transformace a modernizace České pošty do 21. století, její přežití, to je cíl této vlády, to je cíl transformace České pošty. Děkuji za pozornost.
Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Andrej Babiš a poté se připraví pan předseda Tomio Okamura.
Takže děkuji za slovo. Tak si představte, že v tom stranickém tisku, vážení návštěvníci, mládeži , vyšel článek pana ministra. A byl jsem v šoku, že normálně tam není ani jeden útok. Normálně není tam ani Babiš, není tam ani hnutí ANO. Ten projev pana ministra už nebyl takový, mluví o politické odpovědnosti, jasně. A pane ministře, v této místnosti není nikdo, kdo měl na starosti Českou poštu. Vy jste tady mluvil, pane ministře, o transformačním plánu a zároveň jste dodal, že vlastně ten plán není vypracovaný, že nebyl vypracován. Nechápu proč tedy, proč nebyl vypracován plán, proč nebyl představen a proč jste vlastně začali z toho špatného konce, zavíráním těch poboček, když, ale to je detail, to tu Poštu samozřejmě nezachrání, to mohli převzít starostové a určitě rádi ty služby podle mého názoru budou chtít poskytovat. Co jsme my udělali. A za této vlády Sobotkovy tam byl nějaký pan ministr vnitra s nějakou partičkou, která mě strašně štvala, ale ta partička dneska radí panu premiérovi a řídí Ministerstvo průmyslu. Tak to je! A stejná situace, a neříkám, že stejná situace, ale ta pozice naše v menšinové vládě byla stejná. Ano, jasně, byl jsem ve vládě. Ano, řešili jsme to, ale neměli jsme tu sílu vlastně to protlačit. Ale bylo by dobré to vysvětlit, co se tam stalo. Proč to tak je? Nejlepší manažer v historii České pošty byl Karel Kratina, ano, a ten samozřejmě nekradl. Bývalý ředitel HVB. No tak potom, když jsme my byli u vlády, tak jsem ho tam prosadil do dozorčí rady, ale zkrátka tam taky kolegům nevyhovoval, takže nakonec odešel. Ale já chápu, že sehnat dobrého ředitele je problém. Začalo to v devadesátkách. A nechci tady mluvit o IPB, nechci mluvit o těch smlouvách a tak dále, ale chci říct, že je to obrovská škoda, že ten stát propásl tuhle šanci. Takže bych poprosil, abyste zase nezačínali nějaké debaty o tom, že... Naopak my jsme to kritizovali. Tak se zeptejte toho Růžičky, jak to tam dělali, ne? Údajně. Ten právník, ta partička, která prodala pod cenou OKD, a potom to nechali vytunelovat. To napíšeme do té historie, protože tady mladí, kteří jsou na balkoně, tak vůbec netuší, co se tady stalo od revoluce. Nechápu, proč jste přišli s těmi pobočkami. To je jedno, jestli je to - tam jsou milionové částky. Možná by bylo dobré celé to zveřejnit. Na co je tam ta dozorčí rada? Ta by měla asi kontrolovat efektivnost toho státního podniku. Takže ta debata samozřejmě začala na základě toho rozhodnutí, které pro nás je nepřijatelné. Mluvil jsem o tom, je to škoda, už se to nedá napravit, bohužel. Ale my budeme rádi, když budete s námi normálně diskutovat a dostaneme zkrátka vysvětlení na ty různé věci, které se staly. Údajně je to všechno zúčtované. Ale já nechápu, jak takovéhle obrovské částky, pokud jsou zaúčtované, a údajně jsou, můžou produkovat takovou šílenou ztrátu. Nerozumím tomu. Protože my zkrátka ty informace nemáme. Ta historie je složitá. Můžeme si tady říkat, kdo za co může.
Než mu dám slovo, přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Špičák do 11 hodin a od 15 hodin z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.
Hned na úvod za SPD řeknu, že odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejich provozních zaměstnanců. Odmítáme, aby na neschopnost vládních politiků, nyní konkrétně ministra vnitra Rakušana z hnutí STAN, dopláceli poctiví zaměstnanci Pošty i klienti. Rušení poboček České pošty poškodí všechny občany a zejména seniory, a nejen ty. Takže kde máme tedy toho zakopaného psa? Je to jen neochota, ale také duševní neschopnost vlád něco systémového udělat. Díky tomu mají lidé extrémně levné pohonné hmoty, stát má zisky z jejich prodeje a díky tomu si může dovolit pro značnou část občanů v podstatě nulové daně a současně také školství a zdravotnictví zdarma, přičemž chudé děti mají zdarma taky školní autobus, školní uniformu nebo obědy. A díky tomu, že drobný pouliční prodejce neplatí žádné daně, není třeba, kolegové, ani EET, ani horda byrokratů a papírů. Je to pravicové? Stát vždy musel a bude muset z něčeho žít a potřebné peníze si může buď vydělat, nebo je sprostě ukradne násilím lidem a firmám například tak, jak to chystá Fialova vláda, formou zvýšení daní. Když Karel IV. založil faru, kostel nebo univerzitu, tak nevypsal další daně. Tohle je přece cesta nejen k důchodové reformě. Firmy jako Česká pošta nesmí být pro stát přítěž, ale jsou naopak velkým potenciálem, který se musíme naučit využít. Jde to, stačí po masarykovsku nebát se a nekrást. Tak právě v tom porovnání, jak ta vláda vyhazuje ty desítky miliard směrem někam do zahraničí na úkor našich občanů, tak to samozřejmě nelze obhájit tyhle ty kroky, co děláte nejen s Českou poštou. Takže závěrem bych chtěl zdůraznit, že odmítáme rušení poboček České pošty i propouštění jejich provozních zaměstnanců a odmítáme, aby na neschopnost Fialovy vlády a ministra Rakušana dopláceli poctiví zaměstnanci Pošty i klienti.
Děkuji, pane předsedo.
Upozorňovalo na ten stav, ale koaliční poslanci nikdy daný bod nezařadili. Já určitě mohu brát v úvahu jeho politickou odvahu, to je jedna stránka, ale druhá stránka je, že ministr vnitra je zodpovědný za Českou poštu. Zároveň obměnil členy dozorčí rady, kterých je patnáct. Řekl, jací jsou tam odborníci a že Česká pošta bude v naprostém pořádku. Myslím si, že je absolutně nezodpovědné přijít někdy v únoru na tiskovou konferenci, těsně před svoláním mimořádné schůze k České poště, a tam oznámit, že České poště hrozí insolvence.
Pojďte udělat něco, co jste dosud neudělali. Pojďme vést dialog, pojďme se bavit o vašem záměru, předložte nám data, ze kterých jste vycházeli při stanovení uzavíraných poboček.

Vyzývám vás tedy k diskusi a k hledání jiného řešení, než se kterým v tuto chvíli přicházíte. Závěrem mi dovolte ještě jeden povzdech. No a třešničkou na dortu je potom plánované zrušení územního pracoviště Celní správy ve Valašském Meziříčí, tedy celnice, kterou využívají desítky firem v našem městě.

Pane Lochmane, vaše vystoupení bylo opět arogantní, plné vaší moci a tak dále. A tou největší vaší slabinou je komunikace. Vy s těmi lidmi a s těmi starosty vůbec nekomunikujete.
Děkuji pěkně. A než se vrátíme do všeobecné rozpravy, tak mám tři omluvy, které načtu.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já nechci svým výstupem zpochybnit nutnost restrukturalizace České pošty, ovšem chci zpochybnit způsob, jakým je to činěno a hlavně komunikováno. Budu zcela konkrétní a jako příklad uvedu situaci v Olomouckém kraji a ve statutárním městě Přerov. To byl asi nějaký centrální pokyn, neinformovat veřejnost a samosprávy příliš brzy. Samozřejmě se mě začalo dotazovat mnoho našich občanů, já pro ně neměl vůbec žádné informace. Vše jsem se dověděl až od médií, která se mě ptala, jaký mám názor na rušení poboček. Psal jsem několik dopisů na pana ministra Rakušana, na ředitele České pošty a ČTÚ. Den po rozhodnutí vlády za mnou přijel zástupce České pošty, který neměl mandát diskutovat o možnostech zachování potřebných poboček a jen mi vysvětloval důvody, proč ke zrušení došlo. Ty důvody jsem si mohl klidně přečíst v tisku. Schůzka byla úplně zbytečná, byla to pouze schůzka pro schůzku, aby měla Česká pošta čárku, že jedná se starosty. Všeobecný dopis byl tak nekonkrétní, že byl jen šablonovitou směsí slov pro jakéhokoli starostu nebo primátora v naší zemi. Způsob nekomunikace ze strany České pošty, ČTÚ i ministra Rakušana je bezprecedentní a nikdo z těchto orgánů s námi, primátory a starosty v Olomouckém kraji, dopředu nekomunikoval a postup nekonzultoval. Ekonomické ukazatele totiž nemohou být vždy dogma. Ke komunikaci bohužel došlo až v době, kdy bylo o všem rozhodnuto. Bylo nám oznámeno, že výměna jedné z uzavíraných poboček za Poštu Partner možná není. Tento produkt je založen na tom, že Česká pošta přispívá na pobočku zhruba 25 000 měsíčně, mi bylo vysvětleno. Vždyť Partner Plus je spíš komerční produkt orientovaný na obchodní centra. Pokud chce obchodní centrum přitáhnout více zákazníků, požádá Českou poštu o zřízení Česká pošta Partner Plus. Ovšem zádrhel je v tom, že se poště platí 35 000 měsíčně. Takže pokud to zkrátím, Pošta říká: vážení starostové, pokud nejste s uzavřením poboček spokojeni, nelze s tím již nic dělat a možná si budete moct otevřít Českou poštu Partner Plus, budete si platit prostory, personál, energie a vy obce budete muset ještě zaplatit 35 000 měsíčně za pobočku. Dovoluji si vyzvat pana ministra Rakušana, ředitele České pošty a ředitele Českého komunikačního úřadu o přehodnocení jejich rozhodnutí a v případě Přerova o zachování pobočky České pošty v Předmostí.
Děkuji za slovo.
Ještě se vracím trochu nazpět. V lednu roku 2020 tehdejší ministr zahraničních věcí pan Petříček vysloveně odmítl to, aby jeho ministerstvo převedlo zřizovatelskou funkci na jiný státní orgán, a uvedl, že si chce Štiřín ponechat. Možná i tímto úhlem pohledu je odpověď na moji interpelaci na pana premiéra velmi obecného obsahu.
A nyní další s přihláškou na změnu pořadu je pan poslanec Aleš Juchelka a poté se připraví pan poslanec Petr Sadovský.
Tolik peněz de facto způsobila inflace, abychom mohli navýšit rodičák, je to 97 000 korun. Stačí ho jenom vzít, odhlasovat to, začít o tom jednat a myslím si, že budeme na dobré cestě, že klidně do začátku prázdnin, do 1. července, klidně i tady s touto účinností to můžeme mít za sebou. Děkuji moc.
Ještě poprosím o upřesnění, číslo tisku nebo číslo daného bodu, jestli se odkazujete k již předloženému návrhu. Nyní je přihlášen pan poslanec Petr Sadovský, připraví se pan poslanec Tomáš Helebrant. Prosím, posečkejte, také vám vynuluji počítání, a prosím, vašich pět minut.
V minulých dnech proběhla v médiích informace o tom, že v současné době nejsou v činnosti nebo funkční žádné elektronické náramky, a to z toho důvodu, že jsme vypověděli smlouvu izraelské společnosti, která nebyla schopna nám dodat správné a včasné množství elektronických náramků. Trestů domácího vězení rychle přibývá a náramky v podstatě docházejí. Vím z informací, že v současné době by mělo probíhat nějaké výběrové řízení, ale nemáme o tom žádné informace.
Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní předsedající. Já bych chtěl navrhnout nový bod, který je velice důležitý, a to je Reforma péče o duševní zdraví v České republice, respektive duševní péče v České republice. A proto jsem velice rád, že aspoň jeden ministr z vlády je ochoten s námi komunikovat. Pro nás bylo zdravotnictví prioritou. Za naší vlády jsme navýšili peníze do zdravotnictví o 229 miliard a dva roky covidu bylo peklo. Takže 50 miliard. A to ještě můžu mluvit o React-EU.
Omlouvám se. Já jsem myslela, že paní předsedkyně chce něco k hlasování.
Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení?
STAN dnes vyhrál, ale ti skuteční starostové, ti prohráli.
Na druhou stranu musím říct, že schválit si podporu ministru Rakušanovi a vládě v době, kdy jste Českou poštu přivedli téměř do insolvence, je něco neuvěřitelného!
Končím projednávání bodu s názvem Situace v České poště. Ministr Martin Kupka se omlouvá od 19 hodin z pracovních důvodů.
Nebudu tady mluvit, co všechno tam bylo. Tak já doufám, že vás konečně pošlou do Bruselu za toho eurokomisaře, a můžete škodit tam. Do mě se nebudete navážet! Já jsem tady vystoupil velice konstruktivně a vy jste tady jenom lhal. Jaká analýza? Tady pan Rakušan má hezký komentář dneska. A pokud chcete se tady hádat, já jsem připraven, není problém. Šestá koaliční strana. Evička Hanáková mu píše nějaké nesmysly.
Děkuji za dodržení času.
Vážená paní předsedající, vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, já nebudu chodit do příliš daleké minulosti, pouze do té, v rámci které fungovala naše vláda, ačkoliv všichni velmi dobře víme, že Česká pošta byla pod správou sociální demokracie. Ale já myslím, že tady není diskuse vůbec o tom, že je třeba dělat, pane ministře vnitra, ty změny. A myslím, že všichni víme velmi dobře, jaké jsou důvody. Liberalizace postupná. V roce 2025 se to bude lámat ještě navíc. Všichni víte, o čem hovořím, protože do té doby se musí vysoutěžit vše. Digitalizuje se. To všechno jsou zcela zásadní věci, které pochopitelně zhoršují výsledky České pošty. A to neříkám jako člověk, který za to byl zodpovědný. Ale pojďme se podívat, co se tady odehrávalo. A to jsou ty odpovědi na to, co zde říkal pan ministr průmyslu. A tenkrát už se měla firma rozdělit na samostatné byznys jednotky, státní služby, komerční, logistika, finanční služby a vše, co je s tím spojené. Ale k tomu bylo ještě třeba, aby se stáhly skutečné náklady na ty univerzální služby. To všichni víme. To byl neskutečný proces. Martyrium hrozné. V tu chvíli se ale optimalizovala pobočková síť. A nahráváte tím konkurenci, ale to je věc jiná. Ale důležitá věc. Ještě v roce 2018 měla Pošta 30 000 zaměstnanců. Předkládá se na dozorčí radu strategie a ta zahrnuje mimo jiné i tu transformaci. To je velmi důležité, toto říct.